V jednom ze svých výroků pan premiér uvedl: Zeptejte se Tyla, to je náměstek. Ty IT systémy na financích nejsou připravené na rozpočtové provizorium. Ty počítače s tím budou mít problém. - Nerada bych zde hodnotila relevantnost výroku pana premiéra k argumentaci, zda podpořit státní rozpočet na rok 2021, či nikoliv, ale vás, paní ministryně, bych se ráda zeptala na materiální význam výroku pana premiéra. Vážená paní ministryně, jsou IT systémy Ministerstva financí připraveny na případ, kdyby nebyl schválen návrh státního rozpočtu na rok 2021 a nastalo by zde rozpočtové provizorium? Pokud ne, kdo je zodpovědný za takové systémy, které nepočítají s možností rozpočtového provizoria a jaký by byl nyní postup Ministerstva financí? Děkuji předem za písemnou odpověď.
Ano, na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chci se vás zeptat na poměrně zásadní záležitost, která každý den ovlivňuje v České republice životy milionů lidí, a to na konstrukci indexu PES. Konkrétně by mě, a jsem si jistá, že i mnoho dalších občanů, zajímalo, kdo a na jakém základě jakých dat rozhodl přiřadit čtyřem ukazatelům, na jejichž základě výpočet "psa" vzniká, jejich váhy. Pominu nyní fakt, že kvalita vstupních dat, tedy kdo kdy jak a proč byl zrovna testován, se postupem času výrazně proměňuje, což využitelnost těchto dat zásadně snižuje. Zásadní otázka zní. Proč je to zrovna v tomto poměru? Neboť tyto váhy jednotlivých ukazatelů jsou naprosto klíčové. Známe jejich konstrukci? Vedou se vášnivé debaty o posunech mezi jednotlivými stupni, ale debata o základní konstrukci a nastavení celého nástroje se bohužel nevede žádná.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Na jeho vytvoření, tak jak je možno zjistit i z metodiky, která je volně přístupná na stránkách Ministerstva zdravotnictví, se podílel panel odborníků z ÚZIS a z několika akademických prostředí ať už z České republiky nebo ze zahraničí. Tito lidé zodpovídali nikoli za to, jakým způsobem je potom vytvořena ta tabulka a co konkrétně v ní je, ale za to, jakým způsobem je kalkulováno právě to rizikové skóre. Je pravda, že není mnoho zemí, které by nějaký specifický index používaly, ale byla to vlastně, jestli si vzpomenete, snaha a i přání obecně v České republice, aby nějaký takový předvídatelný a jasný index vznikl. Nebo aspoň něco, co by popisovalo situaci.
Mě poučili kolegové, že nemáme říkat lhát, tak říkám nepravdy. Proč říkáte, že nejsme připraveni, když je to lež? To znamená, že když někdo je mimo Evropskou Unii, tak očkuje dříve? Samozřejmě, že jsme připraveni. Tak proč říkáte, že... Ale není to pravda. Takže máme úplně... A potom samozřejmě přijde AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson a CureVac. Tak to rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví. Takže já skutečně nevím, o čem vy mluvíte, protože nemluvíte pravdu.
Děkuji za odpověď, pane premiére. Já se tedy ptám, kde jsou ty další mrazáky. Přibližně jsme se dozvěděli, že tedy další dávky přijdou potom. Řekl jste, že budou lékaři a sestřičky v první linii.
Paní poslankyně, váš problém je to, že vy nečtete ty materiály, které vám posíláme. AstraZeneca, Moderna, je to rozepsané až do září. Všechny ostatní dvakrát. Chápu, že vy nás považujete za totální pitomce. Ale nejsme takoví. Samozřejmě, že to řešíme. Včera večer jsem mluvil i s ředitelem Vojenské nemocnice. Tam jsou dvě očkovací centra. Takže asi tak.
Děkuji. Prosím.
Vážený pane premiére, podařilo se vám nemožné. Zase o nás jednou mluví celá Evropa, jsme slavní. Vaše prohlášení ke střetu zájmů, který podle EU máte, jsou věhlasná. Jste žijící legendou. Troufnu si říci, že tak slavného státníka jsme neměli minimálně od dob Tomáše Garrigua Masaryka. Jste také zkušený stratég. Všichni víme, že za to vděčíme tomu, že Česko řídíte jako firmu. Způsob, jakým nás provázíte druhou vlnou, celý národ obdivuje už od září. Lékaři, sestry, hospodští, podnikatelé, rodiče školáků. Jsem si jistý, že když se sejdou tito lidé doma u večeře, mluví jen o vás. Milujete přírodu, obdivujete motýle a včele, do řek vracíte raky, vlastníma rukama vybíráte ze stromů kůrovce. Jste velký zemědělec a fanoušek řepky. Všichni známe příběhy farmářů, které jste laskavě zbavil těžké lopoty, když jste násilně zabral jejich půdu.
Já jsem se taky jednou k tomu nějak vyjádřil a taky jsem s ní jednal, když jsem se zajímal samozřejmě v rámci protidrogové komise na jejich analýzy. Takže já nevím, co bych vám na to odpověděl. Takže ta spolupráce tady je a partnerem České republiky je Evropská regionální úřadovna, která sídlí v Kodani a je vedena od února 2020 Belgičanem Hansem Klugem. Ten samozřejmě si uvědomuje i nutnost zoptimalizovat personál úřadovny, tak administrativní procesy a tak dále. Takže my se zúčastňujeme jednání řídících orgánů WHO a my tam máme svého zástupce, což je náměstkyně ministra zdravotnictví paní Šteflová.
Děkuji.
Já to ještě zjednoduším. Vy jste osobně přistupoval k pozici WHO vždycky velice kriticky, naposledy tedy na Valném shromáždění OSN, myslím, že se to konalo v září tohoto roku. Ale jestli vaší odpovědi tedy správně rozumím, tak jste i nadále s prací WHO nespokojen, obdobně jako zmiňovaný Donald Trump. Co tedy bude Česká republika do budoucna dělat? Bude iniciovat nějaké změny ve strukturách WHO, nebo dokonce snad se někde uvažuje o opuštění této organizace? Znova připomínám, že názor Spojených států je ve zřejmém protikladu s názorem Evropské unie, které my jsme jako Česká republika členem.
Ale to není podstatné, co říkají Američani.
Za prvé by mě zajímalo - mám šest dotazů, takových základních. Je to velice důležitá věc, bavili jsme se o tom tady minule.
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.
Úvodem bych chtěl připomenout, že co vše se nám vlastně podařilo za uplynulé období, kde vlastně teď, v jaké situaci jsme a kde stojíme. Investorský model byl potvrzen již v roce 2019, letos jsme připravili a schválili model financování a dodavatelský model, v červenci byly podepsány smlouvy s investorem, konkrétně rámcová smlouva a první prováděcí smlouva o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice.
Velmi krátce. Ten konkrétní index není počítán tak, že by a priori ovlivnil to rizikové skóre, tak jak tomu není ani ve většině jiných zemí, které hodnotí svá rizika většinou dokonce pouze takzvaným expertním názorem. Obecně jenom řeknu, že prioritou je zdraví, po zdraví je ekonomika a potom jakési obecné blaho, kam patří i tyto aktivity. Takže v tomto systému postupujeme. Takže tam je právě zohledněno to, že ty aktivity, které nejsou považovány za příliš rizikové se snažíme umožnit.
Děkuji za slovo. Chtěla bych úvodem poděkovat panu ministrovi, že sem dochází. Je to, jak sledujeme na stavu ministerských křesel, velmi řídký jev. Takže díky za to. Já mám konkrétní otázky k té strategii očkování, která za nás není úplná. My jsme vám k tomu poslali i podrobný dopis. Tohle vše jsem vám poslala i v přípravě na tuto interpelaci. Ať se tady dostaneme opravdu ke konkrétnostem, tak to řeknu stručně. Nám bohužel v té strategii, když jsme ji četli podrobně, chyběly odborné zdroje, chybělo nám tam nějaké zohlednění těch rozdílných biologických vlastností jednotlivých vakcín. Stejně tak nás zajímá, jakým způsobem byly definovány ty jednotlivé indikační skupiny a jejich prioritizace. Stejně tak jde o to, že u těch indikačních skupin je potřeba znát jejich velikost. Jde o to, kolik lidí v té konkrétní skupině zhruba je. To by nám také přišlo nutné specifikovat. A stejně tak ty odhadované kapacity. U jednotlivých fází té očkovací strategie chybí odhad například týdenní očkovací kapacity, kolik se v tom daném týdnu zvládne. To jsou všechno otázky, řekněme, logistické. A stejně tak jde i o strategii komunikace, a to jsou poslední připomínky, ta je tam formulována poměrně vágně na deseti řádcích textu. Takže se ptáme, jak vlastně hodláte tu komunikaci vést, když je potřeba vysvětlovat proč a kdo spadá do prioritních skupin a která očkovací látka se bude u koho používat.
Děkuji, pane předsedající. A tam je úkol, který jsem dal, aby tato strategie byla, nebo ne strategie, ale tato prováděcí část byla upřesněna, nebo vytvořena do 23. prosince, a bude samozřejmě rovněž k dispozici i pro vás. To, co teď řešíme, jsou očkovací centra pro očkovací látky od firmy Pfizer, která jako jediná pravděpodobně během několika dní získá registraci Evropské unie. Je to látka, kterou se očkuje už ve světě v některých dalších zemích. Pro vaši informaci, je zklamáním nás i všech ostatních evropských zemí, že dodávky těch vakcín, včetně vakcíny Pfizer, nebudou tak rychlé, jak se původně předpokládalo. Nakonec je to desítka tisíc. Ale ono to bude dokompenzováno v průběhu prvních dvou až tří měsíců toho dalšího roku. To znamená, my jsme využili vlastně všechny ty kapacity, které jsme mohli dostat. V současné době, tedy k vašim konkrétním dotazům, máme nadefinovánu síť pro vakcíny Pfizer. Tato síť společně s dalšími zdravotnickými zařízeními a očkovacími centry zajistí, že v České republice bude moci být včas naočkován každý, kdo bude mít zájem, v kontextu těch dodávek, tak jak jsou plánovány. Otázka indikačních skupin je řešena ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami a ÚZIS.
A paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz, takže budete mít prostor dokončit.
Nicméně tam skutečně u těch indikačních skupin je velmi důležité mít jasné ty priority. Potom u té strategie komunikace. Prostě pro úspěch je ta komunikace zásadní. Mě zajímá, zda třeba chystáte překlady relevantních studií, jejich shrnutí, odborných shrnutí. Je to tak v pořádku. A to i třeba u ostatní vakcinace.
Vážený pane premiére, minule jste se bil do prsou, že Národní sportovní agentura je vaše dítě. Tak já vám říkám, že jako rodič jste totálně selhal, protože to vaše dítě vám nějak zparchantělo. Že tři čtvrtě roku slibované dotační programy a výzvy byly vypsány z pondělí na úterý, a ne všechny, bych ještě pochopil, je pandemie. Že malá města chtějí stavět haly pro děti v rozmezí 50 až 70 milionů, ale kvůli parametrům programu nejsou schopny halu postavit pod 150 milionů, to už mi tuhne krev v žilách. Ale že okrádáte děti o peníze, které jim náležitě patří, tak to už je naprosto odporné. A já se ptám proč. Na agentuře je k dnešku 60 lidí, a ještě si žádala o navýšení. A to ani nemluvím o tom, jak se zajistí, aby ti externisté nebyli ve střetu zájmu. Pane premiére, víte vůbec, co se vám na agentuře děje a že jste okradli děti o skoro 6 milionů, za které mohly ty děti sportovat?
Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď na tuto interpelaci.
Mně říkali kolegové, že mám být v klidu. Ale prosím vás, neříkejte, že někoho okrádáme. Vy víte, jak se rozdělovaly peníze do sportu za vás? V baru v InterContinentalu. A jenom do dvanácti. Ten člověk, co to rozděloval, už nebyl schopen po dvanácté to rozdělovat. Takže bych si vyprosil, abyste tady říkal, že někoho okrádáme. Po vás, po vaší vládě. Doufám, že to všichni slyší. Tak já bych pěkně prosil, abyste nemluvil, že někoho okrádáme. Nikoho neokrádáme. Sportovci vždycky chtěli agenturu. Rozděluje peníze transparentně. Nerozděluje peníze po barech ani po bytech. A nikoho neokrádáme. A ta agentura samozřejmě jako nový orgán vlastně ve velmi krátkém časovém horizontu připravila návrh novely zákona o podpoře sportu tak, aby mohla saturovat negativní dopady způsobené nouzovým stavem a vládními opatřeními. V těchto výzvách bylo v rekordním čase zadministrováno přes 160 žádostí za více jak půl miliardy korun. Takže to agentura zvládla. A samozřejmě pro rok 2021 vypsala velké množství neinvestičních výzev pro podporu v různých oblastech sportovní aktivity. V oblasti investic do sportovní infrastruktury jsou nyní schváleny tři investiční programy - Regionální sportovní infrastruktura, Nadregionální sportovní infrastruktura, Výstavba standardizované sportovní infrastruktury. Do týdne po schválení investičních programů vypsala Národní sportovní agentura první tři nejdůležitější investiční výzvy. Ve výzvě
Prosím.
Co se týká toho, že jste okradli děti, tady je ta smlouva na 6 milionů. To nejsou schopni na agentuře při šedesáti lidech? Tady vám rád předám smlouvu, kde je 6 milionů na administrativu žádostí nějaké cizí společnosti. A těch 6 milionů - víte, co za to ty děti mohly mít?
Děkuji.
Vy akorát o tom mluvíte, stále tady vystupujete. A písemné interpelace? Já jsem nikdy nepochopil, proč vlastně máme písemné interpelace. Vy mi napíšete, já vám odpovím. A když chcete, přijďte na Úřad vlády, sedneme si s Hniličkou. Ale vy potřebujete akorát tu kameru.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní ministryně, zákon o právu na digitální služby předpokládá katalog služeb. Ten zmapuje agendy jednotlivých resortů a nastíní plán jejich digitalizace.
Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, pane poslanče, dámy a pánové, není pravda, co zde bylo řečeno, že bychom jako ministerstvo neposkytovali služby občanům. A z toho jsme ještě pracovali na nedodaných agendách: mezinárodní justiční spolupráce, Vězeňská služba a evropský veřejný žalobce. V současné době je stav takový, že to samozřejmě doháníme, napravujeme. A co se týče těch tří agend, které nebyly ministerstvu prozatím dodány, tak v rámci této agendy justiční spolupráce nebyla identifikovaná žádná služba k evidenci.
To velmi rád slyším, paní ministryně, a děkuji za to. Ale ono to přece jenom v tom mezirezortním připomínkovém řízení s tou nulou vypadalo děsivě, tak já se omlouvám za tu řečnickou hyperbolu.
Takže můžeme přistoupit k další interpelaci a tou je interpelace paní poslankyně Karly Maříkové na pana ministra zdravotnictví Jana Blatného. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Poprosím pana ministra o odpověď.
Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, ta informace, která byla podána médii ohledně plánované studie zjištění účinnosti vakcín proti koronaviru a chování imunitní odpovědi, byla mylně interpretována. Nemá se jednat o žádnou celonárodní, ani deskriptivní či analytickou studii populace. Design studie je nyní projektován, já o něm detailní informace ještě nemám. V žádném případě se nejedná o žádnou plošnou studii, povinnou studii nebo něco, co by bylo podmínkou vakcinace nebo s ní bylo svázáno. To je dotaz, který by byl býval směřoval spíše na agentury, které registrují ta léčiva. Jsou informace o tom, že přítomnost protilátek po vakcinaci bývá vyšší, a tudíž bude trvat déle než po té nemoci samé. A je to standardní postup při vývoji i ostatních vakcín ve chvíli, kdy je uvádíte na trh. Takže to se spíše dostáváme do oblasti regulace léčiv jako takových.
Pan poslanec Patrik Nacher vystoupí s interpelací na pana ministra Blatného. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 72. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Pro dnešek nám zbývá projednat ještě 10 odpovědí na písemné interpelace. První interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci slev na jízdném pro invalidní důchodce. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož Andrej Babiš je omluven, přerušení tohoto bodu trvá nadále. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci paní poslankyně Věry Kovářové ve věci informovanost samospráv. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády je omluven, přerušení trvá. Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, který odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci kompenzace krajům. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Jelikož předseda vlády je omluven, přerušení trvá.